Ale vy mě určitě doplníte.
Děkuji panu poslanci a po zasedání mu rád navrhnu řešení z pozice řídícího schůze. Věděl bych, jak se proti tomu vzbouřit.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že nebyl přijat nový bod jednání navržený Vojtěchem Filipem, který od vás požadoval informaci v otázce vystoupení člena vaší vlády, ministra kultury pana Hermana, na sudetoněmeckém krajanském shromáždění s oficiálním vládním posvěcením, táži se vás na toto prostřednictvím interpelací. Alexandr Mitrofanov v Právu komentoval tuto situaci takto - cituji: "Sobotka na rozdíl od některých českých politiků toto vystoupení podpořil. Politicky k němu klestil cestu." Je to pravda, pane premiére? Na rozdíl od pana prezidenta, který se od přímé podpory distancoval, vaše distancování jsme zatím nezaznamenala. Anebo mám chápat spolu s ostatními spoluobčany váš názor zveřejněný v této věci jako znak faktu, že slova prezidenta Beneše o očekávaných snahách některých sil o přepisování dějin již nejsou pro předsedu vlády relevantní? Musím ale upozornit, že vypuštění majetkových požadavků bylo soudem označeno za neplatné. Dále mám zdání, že se zásadně mění zahraniční orientace českého státu ve prospěch extrémně nacionálních až téměř neofašistických tendencí patrných v Rakousku a Německu. Nebo se snad mýlím? Děkuji za odpověď.
Řešeno je to tak, že by tyto vrtulníky měly přistávat na armádním letišti v Bechyni. A nyní tedy otázky na pana premiéra. Byly přitom brány v úvahu i argumenty, že tím je vlastně zmařena investice 50 milionů korun z prostředků Jihočeského kraje? Co podle pana premiéra, táži se, má Jihočeský kraj dělat s tím heliportem a jeho zázemím, když tam letecká záchranná služba v této podobě nemůže fungovat? Předem děkuji za písemnou odpověď.
Děkuji panu poslanci, kterému bude písemně odpovězeno.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Rozhodnutí vlády o podpoře horníků propuštěných ze společnosti OKD patřící soukromému vlastníkovi je ryze na ní. V Ústeckém kraji ovšem vláda rozhodla o ukončení těžby u prosperujících firem, které proti své vůli musely začít propouštět. Šlo o společnosti, které se o své zaměstnance dokázaly postarat. Považují toto rozhodnutí nejen za neseriózní, ale také za útok na Ústecký kraj. Vážený pane premiére, jak vysvětlíte svůj postoj v této závažné situaci?
Děkuji paní poslankyni. Přistoupíme k osmé interpelaci. Paní poslankyně Miroslava Němcová bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci zákona o střetu zájmů.
Děkuji za slovo. Tento zákon byl předložen do Poslanecké sněmovny před rokem. Před půl rokem bylo zahájeno první čtení. Od té doby, přestože premiér vlády se silně zaklínal, že to je klíčový zákon, ve kterém udělá přítrž tedy tomu střetu zájmů, který panuje přímo v jeho vládě, tak se neděje nic. Za třetí, podpoříte, jak jste slíbili, návrhy pana poslance Plíška, které vložil k tomuto návrhu zákona? Děkuji vám za odpověď na tyto otázky.
Děkuji paní poslankyni.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vám všem ostatním přeji krásné odpoledne. Na tom se shodla vaše koalice na jednání se zástupci krajů, lékařské komory a lékařských a zdravotnických odborů.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Ještě nějaké omluvy. Chtěl bych vás upozornit, že nejpozději do 11. hodiny je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování. Přistoupíme tedy k bodu Přistoupíme tedy k jednotlivým interpelacím. První interpelací je interpelace pana poslance Zdeňka Ondráčka ve věci vybavení policistů SPJ hlavního města Prahy. Ta byla přerušena do přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance, který je omluven, tudíž podmínka trvá. A taktéž přerušení této interpelace. Opět na ministra vnitra Milana Chovance. Interpelace byla přerušena, pan ministr je nepřítomen, omluven. Přerušení trvá. Ten je zde, takže můžeme tuto interpelaci projednat. Otevírám rozpravu a dám slovo panu interpelujícímu panu poslanci Stanjurovi.
Než se dostanu k samotné interpelaci, tak mi dovolte pár obecných poznámek. Jak nechal vypracovat tabulku. Tak jsme se v tisku dozvěděli tabulku, kolik účasti má který ministr. Většinou se vymlouvali, že mají jiné povinnosti, ale že se to určitě zlepší. A jestli jste dobře poslouchali pana předsedu, tak dneska jsme měli projednávat deset písemných interpelací. Jeden z deseti. Dobře víte, že jsme připraveni pochopit omluvu ve skutečně závažném případě. Četl jsem někde a ptali se mě - pane předsedo, že vy údajně iniciujete nějakou změnu jednacího řádu, tak se omlouvám za nepřesnou informaci z tisku. To se občas v tisku stane, že nepřesná informace... tak možná kolegové z ANO pořád říkají, jak by vylepšili jednací řád. Ta odpověď mě fakt přesvědčila. Jak to skutečně děláte? A pak přijde pan premiér a řekne: Máte pravdu, je to tak. Tak dobří jsme.
Někdo může říkat ano, je to až po roce.
Děkuji panu ministrovi.
Zemědělci nevěděli, co po nich vlastně budete chtít. Možná že i tam někde bude problém, že to není na straně zemědělců, ale spíš na straně Ministerstva zemědělství, že nebylo schopno říci, které informace vlastně jsou. Ale beru vás za slovo, že do konce září bude celá záležitost sprovozena ze světa a budou ty věci vyřešeny a uhrazeny.
Bylo to zhruba 304 milionů korun. To je řekněme balík dílem Evropa a národní rozpočet. A na tyto uzavřené monitoringy škod vláda do dvou měsíců schválila metodiku, podmínky a alokaci.
Účelem existence všech těchto subjektů je dosahování zisku a jediný rozdíl mezi nimi je ten, že zatímco Budějovický Budvar vlastní stát, vlastníkem obchodních společností jsou nejčastěji soukromé osoby. Proto i plně souhlasím s vaším závěrem, že národní podnik je nutné z registru smluv vyjmout, jinak zcela zbytečně ohrozíme jeho konkurenceschopnost. Rád bych však, pane ministře, abyste svoji odpověď ještě blíže konkretizoval. Pokud jste přirovnal Budějovický Budvar k běžným obchodním společnostem vlastněným soukromými osobami, neplatí tím spíše vaše závěry i na obchodní společnosti vlastněné státem? Vždyť zde už skutečně není ale naprosto žádného rozdílu než toho, kdo takovou obchodní společnost vlastní. Vzhledem k vaší předchozí odpovědi by jiná než kladná odpověď na moji otázku byla velmi nelogická.
Pan poslanec nemá doplňující otázku.
Vím, že Praha 6 a Praha 7 logicky má své zájmy, že asi budou tlačit na to, aby rychlodráha co možná nejméně obtěžovala, a že bychom měli mít odvahu jít i případně tou cestou, o které mluvíte.
Navrhnu, že vám ten termín pošleme v písemné odpovědi.
Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Váhalovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra spravedlnosti. Prosím, máte slovo. Poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji. Paní poslankyně bude pokládat doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Pan ministr nebude reagovat. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tato novela zkomplikovala mnoha obcím život, neboť neumožňuje uložení kanalizačního řádu do tělesa komunikace kromě místních komunikací. Pro obce a města jde o skutečně vážnou překážku. Kvůli tomuto problému například nemohou čerpat dotace na výstavbu infrastruktury. Vážený pane ministře, ví Ministerstvo dopravy o tomto problému? Kdy předloží návrh řešení vládě? Kdy Poslanecké sněmovně? A kdy se očekává nabytí jeho účinnosti? Děkuji za odpovědi.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rovněž vážená paní poslankyně Kovářová, Ministerstvo dopravy samozřejmě o tomto problému ví. Nicméně je to problém, který Ministerstvo dopravy v žádném případě nezavinilo. Tady to nebudu číst. Jinými slovy, jak to napravíme? Pro vaši informaci - my jsme ten návrh napsali, je to nachystáno.
Prosím, máte slovo.
V našem Ústeckém kraji je to čím dál častější jev, a proto tento problém budete muset řešit. Ptám se vás tedy, jakým způsobem tomu můžeme zabránit. Myslíte, že je řešením upřít dávky osobám mladším 18 let, anebo prodloužit povinnou školní docházku?
Nácvik přesunu alianční země přes území jiného aliančního státu je také jakýsi atribut, který je potřeba vyzkoušet. Pokud se někomu zdá, že těch přesunů je teď víc, tak se mu to asi nezdá. Samozřejmě, pokud by se jednalo o čistě logistický přesun, jenom dostat materiál z bodu X do bodu Y, tak ta železnice se používá standardně a běžně, ale není to potom nácvik. Souvisí to s tím, co jsem už naznačil, to znamená, se zvýšenou výcvikovou aktivitou v Evropě jako takové. Toť, abych nepřekročil nějak výrazně čas.
Děkuji. Prosím máte slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Proto je také celá ta kolona rozdělena do devíti proudů. Je to 500 osob, 225 vozidel, zhruba. A těch devět podkolon, řekněme, bude mít mezi sebou třicetiminutové rozestupy. Výcvik - ono se to dost dobře nedá zvládnout nějakým nonstop způsobem, to má nějaká svá pravidla, nějaká kritéria, nějaké technické nároky a tak dále. Takže optimální způsob, jak to využít, je to, že už po tom prvním noclehu, který proběhne v kasárnách na Ruzyni, tak potom druhý den dopoledne bude výcvik ve střelbách.
Děkuji a prosím dalšího v pořadí, tím je pan poslanec Nekl, aby načetl svoji interpelaci na pana ministra zemědělství. Prosím máte slovo.
Je to tento dokument. Je to stanovisko k projednávání povolení geneticky modifikované kukuřice pro zástupce České republiky v Evropském parlamentu. Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva se neshodl na podpoře závěru Evropského úřadu pro bezpečné potraviny o tom, že využívání geneticky modifikované kukuřice nevyvolává žádné obavy ohledně bezpečnosti. Tento závěr převzala i Evropská komise. Mezi nimi například Belgie, Slovensko, Polsko, Německo, Francie, Itálie, Maďarsko a další z důvodu obavy ohrožení zdravotní nezávadnosti potravin a krmiva.
Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Děkuji, vážená paní předsedající. A pokud i tyto autority se vyjádří, že je to z pohledu současné úrovně poznání, ta komodita pěstovaná a z ní produkty vyráběné pro potravinářské účely, bezpečné pro lidské zdraví i případně bezpečné pro dopady na životní prostředí, tak my držíme toto odborné stanovisko, byť jsme například třeba v menšině oproti jiným evropským státům. Kde vezmeme takový objem bílkovinných krmiv?
Děkuji, pane poslanče. Budete pokládat doplňující otázku? Prosím, máte slovo.
Proto si myslím, že nevím, jestli Ministerstvo zemědělství náhodou nenaletělo na tento taktický tah.
Předpokládám, že vlastní likvidace této společnosti by měla být zahájena do konce června letošního roku. Jakmile budou tyto činnosti v maximální možné míře převedeny do nemocnice, bude zahájen i zde proces likvidace. I v tomto případě však bude nutné nejprve získat souhlas vlády. Já předpokládám, že proces likvidace bude zahájen do konce roku. Teď nejsem schopen na místě komentovat, jaké odměny měly orgány v roce 2013, nicméně musím říct, že to, co tady bylo uvedeno, mě nepřekvapuje, protože těch nestandardních kroků v činnosti tam bylo mnoho. To je ten důvod, proč byl vydán příkaz, aby ty činnosti byly převedeny do standardního režimu příspěvkové organizace. A já věřím, že v tomto režimu obdobném bude fungovat i školka pro zaměstnance nemocnice. Nemyslím si, že by to měla být akciová společnost. Pokud to bude nemocnice zajišťovat svými silami, tak podle mě také standardně.
To je jedna věc. Že zjistili, že nejčistším způsobem prodeje těchto obchodních společností nebo likvidace těch obchodních společností má být jejich prodej.
První k té administrativní chybě. Přesoutěžit vlastně celý sortiment pro nemocnici, řešit spousty právních problémů. A my samozřejmě na to budeme dohlížet.
Proč nevyvineme zákonodárnou iniciativu, která by řešila zákaz předjíždění kamionů do levého pruhu na dálnici, kde jsou pouze dva pruhy? Ale to, co se na dálnici děje teď, přesahuje jakoukoli míru únosnosti. To, co je publikováno a náhodou zachyceno, je jen zlomeček skutečnosti. Na nepohodu při řízení auta na dálnici úplně stačí průjezd rekonstruovanými úseky. Když se k tomu přidá naprostá bezohlednost řidičů kamionů, je stres pro řidiče naprosto dokonalý. A to ani nemluvím o chování řidičů v kabině, kdy je při míjení kamionů zřetelně vidět, že se, slušně řečeno, řízení příliš nevěnují a není to jejich priorita.
Děkuji panu poslanci.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Adame prostřednictvím pana předsedajícího, předjíždění nákladních vozidel na dálnicích může být v místech, kde je to nežádoucí, regulováno místní úpravou provozu na pozemních komunikacích. Tedy prostřednictvím zákazové dopravní značky.
Děkuji za slovo. Musím říci, že mě k této interpelaci přimělo vystupování představitelů vládní koalice ve včerejším televizním vysílání České televize, ČT 24, v Událostech, komentářích. Seděli tam zástupci všech tří stran, které tvoří vládní koalici, a předháněli se v tom, kdo označí kterého za toho, že je více zaplacený tabákovou lobby v souvislosti s tím, jak byl včera přijímán protikuřácký zákon. To jsou tak vážná podezření, že k tomu by přece předseda vlády měl zaujmout jednoznačné stanovisko. Mé dotazy tedy znějí, co říká vůbec stavu uvnitř vládní koalice po včerejším projednávání protikuřáckého zákona. Není ministrem zdravotnictví, ale je ministrem tabákové lobby. A jak hodlá vysvětlit svým koaličním partnerům, že tomu tak není, a tato podezření vyvrátit.
Nedávno se toto téma znovu vynořilo v souvislosti s dalším legislativním balíčkem chystaným Ministerstvem financí. Podle mých informací se ale platba kartou má, pokud vůbec, týkat jen určitého výseku plateb, které podléhají daňovému řádu. Pane ministře, můžete situaci prosím vyjasnit? Mohou občané očekávat, že bude existovat možnost platby daní prostřednictvím platební karty, či nikoliv? Děkuji za písemnou odpověď.
Děkuji paní poslankyni.
Vážený pane ministře, tím, jak jste pořád nepřítomný, tak my už jsme vlastně vytvořili takový dopisovací seriál. Auditovaná osoba uvádí, že listiny přítomných a plné moci se jí nepodařilo dohledat. Nepřipadá vám to celé podezřelé?
Trend, který začíná děsit politiky. Jak jsem již uvedla, tento problém se netýká jen Ústeckého kraje, ale setkávám se s tímto problémem i ve svém Libereckém kraji. Vy jste uvedla v tomto článku, že navrhujete protáhnout školu. To znamená, že o tomto problému víte. Nelze přece jen přesunout tento problém na jiný rezort, ale je nutno k tomuto přistupovat komplexně. Co s tím hodláte dělat? Vyplácení dávek jdou z vašeho ministerstva a i v době ekonomického růstu neklesají. Jakou koncepci v této oblasti máte připravenou? Jak se daří začleňovat tyto děti? Vy jste sama navštívila lokalitu Tanvaldska. Víte, jaké tam máme problémy. Pracuje tu agentura Neziskové organizace, ale jak už jsem řekla v předešlé své interpelaci, výsledky jsou minimální, ba naopak problémů více a více. Je nutné tuto problematiku řešit okamžitě, a ne si vše přehazovat jako horký brambor. Děkuji vám za odpověď a pozornost.
Děkuji paní poslankyni. Čtvrtou interpelaci má přednést pan poslanec Ladislav Okleštěk..., který by měl interpelovat svého ministra životního prostředí.
Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se vaším prostřednictvím panu kolegu Bendlovi, že jsem nestíhal, ale já jsem měl fyziologickou přestávku. Co jste tam projednávali. Protože mně to přijde, že dneska kdo necestuje, tak není ministr. A v současné době se mi zdá, že bychom se měli i více věnovat práci právě ve Sněmovně, pokud jsou to pouze cesty, které jsou cesty pro cesty.
Děkuji panu poslanci.